V podstatě je pro každý prohřešek stanovena maximální částka pokuty, kterou může kontrolor udělit. Ten strop pokuty je přitom pro každého prodejce stejný, ať je to malý soukromník, nebo nadnárodní řetězec, ať je to jeden malý krámek, nebo síť stovky prodejen. Vždy stejná hranice. Například za špatné značení potravin hrozí malému i velkému ta samá pokuta až do výše jednoho milionu korun. Ano, přihlíží se sice k velikosti podniku, ale už princip výpočtu pokuty je dnes nastaven tak, že malého vždycky bolí víc. Nejvyšší souhrnnou pokutu dostal vloni obchodní řetězec Tesco, celkem 8,3 milionu korun. Přitom nejvyšší pokutu dostal za prodej neoznačeného koňského masa. Tesco má v České republice roční obrat v řádu miliard a celosvětově až dva biliony korun. Je zřejmé, že pokuta osm milionu je pro takový řetězec zcela zanedbatelná. Naopak zdánlivě malá pokuta, která ještě není údajně podle práva pro malého prodejce likvidační, mu způsobí velké potíže, jako například nedostatek financí na nákup dalšího zboží. Cílem je, aby pokuty byly spravedlivé, aby každého bolely stejně. Princip návrhu je, že například za špatné značení potravin může být pokuta do dvou promile ročního celosvětového obratu. Pro velkého to může znamenat v řádu tisíce milionů, pro malého v řádu desítek tisíc. Bude to bič nejen na prodejce, který bude na každého stejně dlouhý. To, co si ale od toho hlavně slibuji, jsou kvalitnější a bezpečnější potraviny v českých obchodech, a tím i větší ochrana našich spotřebitelů.
Děkuji, paní poslankyně. Dalším řádně přihlášeným do rozpravy je pan poslanec Petr Bendl. Máte slovo, pane poslanče.
Já jsem stejný kritik peněz na obnovitelné zdroje a na to, že to vůbec vzniklo. Paní ministryně říkala, že snižování ceny práce je úplně špatný koncept.
Prosím, nyní pan kolega Beznoska. Nyní pan předseda poslaneckého klubu TOP 09 Miroslav Kalousek. Prosím, pane předsedo, máte slovo.
Pane předsedající, dámy a pánové, jenom velmi stručnou reakci na pana ministra financí. Možná by se slušelo dodat, že jsem byl první ministr financí, který opravdu prosadil zdanění hazardu. Nepovolil jsem internetové sázení některým firmám, povolil jsem ho na některé sázky všem firmám a prospěch pro státní rozpočet z toho je doložitelný a prokazatelný. Státní pokladna nemá detailní informace o nákladech jednotlivých resortů. Koneckonců sám pan ministr financí kontrolnímu výboru napsal zprávu, kde napsal, že státní pokladna je funkční a plně vyhovuje. Tímto způsobem by bylo možné vyjádřit se ke každé větě a uvést na pravou míru každou větu, kterou tady pan místopředseda vlády sdělil.
Omlouvá se předseda zahraničního výboru Karel Schwarzenberg z důvodu pracovních záležitostí.
Tam byl nějaký Zajíček a nějací nominanti pana Tluchoře. Takže ono to vždycky tak fungovalo, že Kalousek byl ministr. Ten si dělal svoje kšefty a vlastně Zajíček si zase dělal svoje kšefty. Chtěl bych poděkovat panu Nečasovi, že to zarazil.
Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Vážená vládo, dámy a pánové, já jsem si pozorně přečetl název dnešního bodu. Prostě to je realita! Děkuji za pozornost.
Děkuji i za dodržení času. Nyní pan poslanec Holeček a potom pan předseda klubu TOP 09 ještě k jedné faktické poznámce. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Vážené dámy, vážení pánové, já jsem si dělal výpisky ze dvou vystoupení pana Andreje Babiše: chodí za mnou různí lidé, různí politici chodí a říkají: nějací kluci by měli vydělat 50 až 60 miliard, objevují se různé podivné firmy, byl tam nějaký ředitel, byli tam nějací nominanti pana Tluchoře. Proč ale není konkrétní? Proč nejmenujete?
Děkuji i za dodržení času.
Tak to přesně proběhlo a vy to musíte vědět, protože tyto doklady máte na Ministerstvu financí k dispozici. Přesto lžete, jak když tiskne.
Věřím, že pan starosta Birke by možná se mnou souhlasil tehdy i dnes, že na to máme stejný pohled, ale takhle to zaznělo. Já to také nepovažuji za šťastné.
Zákon o českém jazyku minulé Sněmovny, když je předkládal klub KSČM, zamítly.
Další s faktickou poznámkou je přihlášen pan poslanec Zlatuška.
Neexistuje žádná norma. V Rusku teď zrovna prezident Putin prosadil zákon, že se musí mluvit spisovně a nesmějí se používat sprostá slova. Tady se mluvilo v politologických termínech kdo je, nebo není politik.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Zatím ani tu myš jsme v tomto bodě neporodili. Ale slyšeli jsme mnoho vzájemných napadání, urážek, invektiv, sem tam i nějakou srandičku, ale ona ta nezaměstnanost není vůbec žádná legrace. Ono je to doopravdy vážné téma. Pojďme se k němu vrátit.
Děkuji za slovo. Kolegyně a kolegové, v minulém volebním období byla sociální demokracie v opozici a mnohokrát jsme žádali Poslaneckou sněmovnu o zařazení podobných bodů, zpráv o nějakých agendách. Ale my se nebavíme o nezaměstnanosti. A já na tento způsob debaty skutečně nejsem připraven a myslím, že ztrácíme všichni čas. Takže kolegyně a kolegové z opozice, až vám příště neschválíme zařazení nějakého takového bodu, tak se nedivte.
Dalším řádně přihlášeným s faktickou poznámkou je pan poslanec Kalousek.
Děkuji za slovo. Já se velmi omlouvám panu zpravodaji, ale nemyslím si, že pokud se zcela nesprávně používají demokratické pojmy, že si to máme vyřešit v kuloáru. Panu poslanci Hájkovi se omlouvám. Napravím to. Sancta simplicitas se většinou překládá jako svatá prostota.
Další s faktickou poznámkou je pan poslanec Stanjura.
Tak já jsem rád slyšel od svého kolegy pana poslance Sklenáka, že jsou k opozici vstřícnost sama. Já to tak úplně nevnímám, ale to si nestěžuji, abychom si rozuměli. Opravdu, žádná stížnost. Tento bod navrhli vaši levicoví přátelé. O opozici bych tam moc nemluvil, jo? Tak jen abychom byli přesní.
Ještě se chci zeptat - mám zde s faktickou poznámkou přihlášeného pana poslance Kováčika, zda je to aktuální. Není to aktuální. V tom případě vás odmazávám. A než bychom dali slovo řádně přihlášeným, chci se zeptat, zda ještě někdo je přihlášen s faktickou poznámkou do diskuse, případně s přednostním právem. Není tomu tak. V tom případě zde mám řádně přihlášené do rozpravy pana poslance Laudáta, pana poslance Zavadila a pana poslance Opálky.
Ano, jednání o státním rozpočtu není v detailu. To samozřejmě se vůbec neděje. Takže já nevím, co víc se dá stihnout za sto dní. Každý mluví o zaměstnanosti. Že dneska Prachař navrhuje konečně nějaký způsob výkupu pozemku, aby se to pohnulo? My dneska nemáme ani nakreslené trasy na základní dálniční síť. Rakouský velvyslanec říká, že dálnice na Linec... Že oni skončili sedm kilometrů od české hranice, protože čekají na nás, abychom jim řekli, kde ta naše dálnice by mohla možná někdy ústit. Takže já nevím, o čem tady mluvíme. Kdo tady řeší dvanáct let zákon o státní službě? Takže je to skutečně úsměvné, když tady slyším tu kritiku, kdy skutečně si myslím, že vláda má jasno, co chce dělat. Zahraniční investice, stabilní daně, nízké ceny elektřiny. A to všechno děláme. A já si myslím, že vláda má v tom úplně jasno.
Děkuji panu vicepremiérovi.
Samozřejmě nejsme tak oškliví, abychom všechno sváděli na ODS, byla tam hospodářská krize. Já se opravdu opakovaně ptám: kde tedy jsou za těch sedm let? A to je to, co tato vláda chce dělat, o čem jsem mluvila. Ale znovu opakuji, trošku vidím pár rozdílů v sedmi letech a ve třech měsících. Jinak co se týče dotazů na projekty financované z Evropského sociálního fondu, těch je celá řada. Já mám podrobná čísla, kolik finančních prostředků za jaké období na ně bylo vydáno.
Děkuji paní ministryni práce a sociálních věcí.
Jsem rád, že moje faktická poznámka vyprovokovala pana ministra financí, aby nám také něco řekl. Vy jste, pane ministře financí, řekl, že zaměstnáváte obrovskou spoustu lidí. Já jsem si nedávno přečetl někde, že už nepodnikáte, takže v tom vidím určitý rozpor. Ale ani vás nežádám, abyste to vysvětloval. Já jsem vás chtěl upozornit na jinou věc. Vy jste také řekl, že na Ministerstvu financí řádila, nebo jak jste to použil, Občanská demokratická strana s panem Kalouskem. Já se tomu nebráním, můžeme se o tom bavit, ale zatím tomu tak prostě nebylo a není. Pan ministr Kalousek zastupoval úplně jinou politickou stranu než Občanskou demokratickou stranu.
Nyní pan předseda Stanjura s faktickou poznámkou a poté další faktické poznámky.
Tak pan ministr financí použil svoji obvyklou taktiku.
Předložený návrh z pověření vlády uvede ministr zemědělství pan Marian Jurečka. Pane ministře, prosím vás, ujměte se slova.
Dobré dopoledne. Děkuji, pane předsedající.
Kolegové a kolegyně, projednáváme zákon, poprosím vás o pozornost a ztišení. V případě, že máte nějaké věci k diskusi, jděte je řešit do kuloáru. Děkuji vám za pochopení. Pane ministře, prosím, pokračujte.
Účelem navrhované právní úpravy je přizpůsobení českého potravinového práva předpisům EU, především novému nařízení na označování potravin. Současně se provádějí změny s cílem zlepšení informovanosti spotřebitele, zvýšení bezpečnosti potravin a efektivního výkonu dozoru nad trhem s potravinami. Dále úpravu terminologie podle předpisů EU. Zlepšení informovanosti spotřebitele. Druhy potravin budou stanoveny na základě analýzy rizika prováděcím právním předpisem. Navýšení maximální sazby sankce a uvádění na trh potravin, které nesplňují požadavky na správné označení nebo kvalitativní parametry. Ministerstvu zdravotnictví zůstává gesce k potravinám pro počáteční kojeneckou výživu a dietním potravinám pro zvláštní lékařské účely. Tímto přesunem bude zajištěno sjednocení gesce nad potravinami pod jeden úřad, a tím zjednodušeny a zefektivněny všechny procesy ve vztahu k dozorovým orgánům a zejména k provozovatelům potravinářských podniků. Kompetence dozorových orgánů budou v oblasti výkonu dozoru při poskytování stravovacích služeb přiřazeny takto: Orgány ochrany veřejného zdraví budou kontrolovat požadavky potravinového práva a zákona o ochraně veřejného zdraví ve všech stravovacích službách a budou nadále ve všech provozech stravovacích služeb zjišťovat příčiny poškození zdraví a zamezení šíření infekčních onemocnění. Navíc bude tento dozor posílen o dozor ze strany dozorových orgánů Ministerstva zemědělství, zejména pokud jde o bezpečnost, kvalitu a původ surovin a pokrmů. Státní veterinární správa bude kontrolovat vstupní suroviny živočišného původu ve všech provozech stravovacích služeb.
Tento návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání zemědělskému výboru a iniciativně návrh projednal výbor pro zdravotnictví. Nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj zemědělského výboru pan poslanec Pavel Kováčik.
Děkuji za slovo, pane místopředsedo. To já tady potvrzuji, to já tady jako zpravodaj, který mimochodem provází tuto tematiku od počátku jejího vzniku. Zemědělský výbor neměl lehkou situaci. Dvakrát jsme revokovali usnesení zemědělského výboru.
A jak jsem dobře pochopil, mohu přerušit tento bod pro tajnou volbu.
Opět připomenu, že na 7. schůzi Poslanecké sněmovny nebyl tajnou volbou vybrán žádný navrhovaný kandidát. Přijala své usnesení číslo 55, které vám nyní přečtu.
A já tak činím, otevírám rozpravu, do které taktéž neeviduji žádnou přihlášku.
Proto ta volba bude jednokolová. Nyní prosím, pane předsedající, o přerušení tohoto bodu.
Návrh na odvolání členů Dozorčí rady Státního fondu dopravní infrastruktury
Kolegové, mohu vás ubezpečit, že už se rychlým tempem blížíme do finále. Čekají nás poslední tři body. Nyní tedy bod číslo 69, návrh na odvolání stávajících členů Dozorčí rady Státního fondu dopravní infrastruktury. Jedná se o pány Václava Baštýře, Pavla Hojdu, dále paní Janu Suchou a pány Bořivoje Šarapatku a Cyrila Zapletala. Volební komise navrhuje provést toto odvolání veřejně pomocí hlasovacího zařízení.
Otevírám rozpravu, do které eviduji přihlášku pana předsedy poslaneckého klubu ODS, pana Stanjury. Prosím, pane předsedo, máte slovo.
Já bych se chtěl zeptat pana předsedy, mně to uniklo. Je to pravda?
Prosím pana předsedu volební komise.
Vysvětlení rád poskytnu. To je vysvětlení, které tlumočím z volební komise.
Eviduji další přihlášku do rozpravy.
Tomu já rozumím, ale i ve dvoukolové volbě, když někdo v prvním kole získá nadpoloviční většinu hlasů, tak je to jméno postoupeno. Já vím, že jsme minule měli dvě kola a nikdo to nenapadal. Tentokrát jsme to změnili.
Děkuji panu předsedovi. Dále pan poslanec Benda se hlásil do rozpravy.
Tam byla jednoznačná dohoda, že pokud se týká Nejvyššího kontrolního úřadu, je to návrh. U všech ostatních byla dohoda podle mého názoru na volební komisi. Byla dohoda, že ty volby jsou dvoukolové právě proto, abychom k nějakému výsledku dospěli.
A tam já čekám, že se to postaví v některých věcech možná i proti malým producentům a středním producentům potravin. Hodně jsme o tom diskutovali. Určování té hlavní složky, o tom, co je hlavní složka a podobně, to bude do budoucna problém. To považuji za skandální a doufám, že to není něco, co by se mělo do budoucna opakovat. Děkuji za pozornost.
Mám zde přihlášku k faktické poznámce od pana poslance Kováčika.
Jsem rád, že se mnou nesouhlasí, protože to by bylo podezřelé, kdyby pravice s levicí souhlasila. Chlebíček, o kterém mluvil téměř strašicím způsobem pan kolega Bendl, v tom vůbec nefiguruje. Tam nefigurují pokrmy, tam figurují potraviny. Ten rozdíl je třeba si uvědomit. Zákazník má přece právo vědět, jestli ten párek obsahuje maso, nebo ne, když to velmi zkrátím. Co se týká onoho požadavku na náklady, na sdělení nákladů. Včera ráno na zemědělském výboru jsme se dohodli s paní náměstkyní ministra, že takový údaj bude poskytnut Poslanecké sněmovně nejpozději do třetího čtení. Čili tady se dobýváme do otevřených dveří tak trošičku.
A myslím si, že když si někdo sáhne do svědomí, tak na zemědělském výboru nebudu sám.
Ano, máte pravdu.
Má někdo, prosím, námitku proti této proceduře? O tomto zahajuji hlasování. Kdo je pro, přijmout legislativně technickou úpravu, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Je to hlasování číslo 157, přihlášeno 141 poslankyň a poslanců, pro 126, proti žádný. Prosím pana zpravodaje o další návrh.
Další hlasování by bylo k pozměňovacímu návrhu pod písmenem B, tedy pana poslance Kubíčka. Moje stanovisko je vstřícné.
Pan ministr také vyjadřuje souhlasné stanovisko. Kdo je pro přijetí návrhu pana poslance Kubíčka, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti? Je to hlasování číslo 158, přihlášeno 141 poslankyň a poslanců, pro 123, proti žádný.
Nyní zbývá jenom prohlasovat usnesení k návrhu jako celku.
Zahajuji hlasování o tomto usnesení. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Místo něj to bude pan poslanec Jan Farský.
Nejsem příznivcem toho názoru, že čím více na světě bude kontrol, tím ten svět bude lepší a my budeme šťastnější.